Obě strany ale stojí také neúnosné sumy peněz. Peníze počítají lidé na obou stranách konfliktu. A tak jako peníze téměř vždy stojí za vznikem válečných konfliktů, tak mohou stát i za vyjednáním míru. Stačí jenom, když dotlačí mezinárodní společenství obě strany k politickému kompromisu, a to s jedním klíčovým argumentem: protože mír se vám vyplatí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, moji kolegové, já si myslím, že bychom nemuseli z tohoto místa v této chvíli poučovat Ukrajinu a Ukrajince, co si mají myslet nebo co mají dělat. Nespočívá v tom ani to naše projednávání. My bychom si měli říct, co v této chvíli máme udělat my, Česká republika, český Parlament, při přijímání této asociační dohody. A věřte mi, že není dobrá. To znamená, to, co se, některé jevy, odehrály na Ukrajině, to je potřeba odmítnout a popsat je v tom usnesení. Je potřeba si uvědomit, že odhady nákladů asociační dohody jsou 104 miliard. To znamená, jsme připraveni na to dát ty peníze? Já za sebe mohu říct, že v případě, že bychom nepřijali doprovodné usnesení, je pro mě asociační dohoda s Ukrajinou nehlasovatelná.
Děkuji panu poslanci Foldynovi. Dalším, zatím posledním řádně přihlášeným, je pan poslanec Marek Černoch.
Já tady nebudu předvádět žádné rétorické cvičení. S Řeckem to již Evropská unie zkusila a připomínám, že jak vstup Řecka do Evropského společenství, tak následný vstup Řecka do eurozóny neměl s hospodářskou realitou naprosto nic společného. Šlo čistě o politické rozhodnutí, které však v letech 2009 a 2010 bylo jedním z hlavních důvodů dramatické evropské finanční krize, která mohla skončit úplným hospodářským kolapsem všech zemí Evropské unie. Ukrajina má dnes něco přes 42 milionů obyvatel a naprostá většina tamních občanů je na tom dneska drasticky hůř než obyvatelé krizí zmítaného Řecka. Pro představu, HDP na obyvatele je dnes na Ukrajině čtyřikrát menší než v Řecku a obyvatel je tam tedy naopak čtyřikrát více. A tak další otázka, vážené kolegyně a kolegové, jestli je zvážen aspekt této věci v kontextu toho, že naše vlastní republika bojuje s nezastavitelně stoupajícím státním dluhem a deficit našeho rozpočtu pro rok 2015 činí 100 miliard korun.
V příloze číslo 3 je uveden přehled letů, pro něž bylo vydáno povolení uplatněním zvláštního postupu, a v příloze číslo 4 je uvedeno porovnání počtu přeletů uskutečněných od roku 2009 do prvního pololetí roku 2014 za jednotlivá pololetí. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče.
Hezký Zelený čtvrtek, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Jestliže se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Děkuji panu zpravodaji za návrh usnesení. Ptám se pana ministra na závěrečné slovo. Budeme tedy hlasovat o usnesení tak, jak jej navrhl pan zpravodaj v podrobné rozpravě. Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Materiál obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na našem území i mimo ně za období leden - červen 2014 a informuje o účasti velitelů a štábů AČR na těchto cvičeních. Jednotky a štáby AČR se v tomto období zúčastnily 40 vojenských cvičení se zahraničními partnery.
Děkuji, pane místopředsedo.
Děkuji panu poslanci Černému. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Já děkuji panu poslanci Černému. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti?
Jsme ve druhém čtení u tisku 133, ale tento tisk byl přerušen, a to pro nepřítomnost ministra zahraničí a ministra financí na 23. schůzi Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že pan ministr financí je omluven a není tedy splněna podmínka přítomnosti ministra financí a ministra zahraničních věcí, nemohu pro usnesení Poslanecké sněmovny pokračovat v tomto bodu. Pokud někdo nesouhlasí s postupem předsedajícího, nechť podá námitku.
Nic složitého v tom není.
Nechám o tom hlasovat, až vystoupí pan ministr zahraničí.
Proto jsem podal tu námitku, že vím, že vy to sám o své vůli nemůžete rozhodnout.
Pan ministr zahraničí se hlásí. Prosím, pane ministře, ještě pořád mimo rozpravu.
Dobře. Česká republika má také zájem na tom, aby se realizovaly určité projekty infrastrukturní. Říkám to jako konkrétní argumenty, pro které bych byl docela rád, kdyby se tato dohoda projednala, protože si myslím, že to je zájem českých podnikatelů, abychom se toho mohli účastnit. A pokud se týká usnesení Sněmovny, tak Sněmovna je suverén.
Já s tím souhlasím, pane ministře. Kdo je proti? Budeme tedy pokračovat v jednání. Otevírám rozpravu. Do ní se hlásí pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Asi bude krátké, protože se nám blíží konec jednání. Já bych chtěl jenom znovu opakovat jednu věc pro český parlament a pro české poslance. A že nebudete poukazovat na to, že bylo porušeno mezinárodní právo v situaci, ve které se nachází Rusko a Ukrajina. Tak se budeme muset srovnat s tím, co je a není pokrytectví, co je příčina a co je důsledek. Já z tohoto místa znovu opakuji: Pro poslance českého státu, pro poslance, kteří reprezentují názor a historii a ideu Tomáše Garrigua Masaryka, žádné Kosovo neexistuje! Dámy a pánové, Kosovo je Srbsko, jako bylo, je a bude! Platí rezoluce 1244, platí historie, platí mezinárodní právo a nesnižujte se k tomu, abyste si špinili ruce.
Kdo souhlasí, aby zpravodajskou zprávu přednášel pan poslanec Holík. Kdo je proti? Děkuji vám. Pan kolega Holík se může ujmout své zpravodajské zprávy. Děkuji panu poslanci Holíkovi a žádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.
Zde nebyla posílena retenční schopnost Nechranické přehrady. Zde ani nebyla realizována žádná jiná významnější protipovodňová opatření, o kterých tady pan ministr Jurečka mluvil, dokonce se o nich ani neuvažuje. Rozšíření aktivní zóny má zásadní a negativní vliv na zákonná práva vlastníků nemovitostí v dotčeném území, ochranu vlastnického práva a znehodnocení majetku občanů i obcí. Rozšíření aktivní zóny řeky Ohře nezohledňuje, že existují jiné zákonné možnosti pro realizaci protipovodňových opatření. Jedním ze závěrů této zprávy bylo konstatování, že stávající metodika pro stanovení aktivní zóny záplavového území neurčuje závazný postup výpočtu rozsahu aktivní zóny. Zároveň bylo konstatováno, že uvedenou metodiku je nutné aktualizovat.
Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi, ten byl poslední řádně přihlášený do všeobecné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa ještě. Ptám se, jestli pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Ano, má. Pan zpravodaj? Také potom. Dobře. Prosím, pane ministře, máte závěrečné slovo k tomuto bodu.
Děkuji vám, pane předsedající. My už dneska zvažujeme, zdali nepřistoupit i případně k debatě o otázce vyvlastnění. Tudíž v rámci této zprávy to není období, které by spadalo do kompetence ministra Jurečky. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o návrhu. Já vás ale odhlásím a požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Dalším bodem programu je bod číslo Požádal bych pana ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby předložený návrh uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Chybí mi v něm více koncepčních věcí na zadržení vody v krajině. Vítám informaci pana ministra životního prostředí, že se spolu s panem ministrem zemědělství budou zaměřovat právě na problematiku zachování a zadržení vody v krajině. Když se podíváme na historické mapy naší země, vidíme pestrost čar znázorňujících pestrost vlastníků. Krajina intenzifikací zemědělství ztrácí schopnost zadržování vody. Zde také sklízíme plody meliorací, vysušování, které se děly v minulých letech.
Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Myslím si, že to je něco, čemu se má Česká republika věnovat velmi významně. Dnes jsem vnímal i reakci pana ministra životního prostředí, že na tom ve spolupráci s ministrem zemědělství pracují.
Hezké a příjemné poledne.
Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi a požádám pana kolegu Zahradníka a pana kolegu Kučeru ještě o strpení.
Dámy a pánové, děkuji za slovo.
Vypadá to, že pan poslanec položí ještě doplňující otázku. Máte slovo.
Děkuji za ta čísla, ta jsem neznal. Přesto si myslím, pane ministře, a chtěl bych vás požádat, zdali byste vyzval ty obce k jednání, k setkání. Možná když je seznámíte s realitou, nakonec dojdete i k nějakému řešení, které bude ve prospěch toho regionu.
Já vám děkuji. Pan ministr na to ještě odpoví. Já vám děkuji. Těším se, že se příští úterý společně zase setkáme při společné práci.
Otevírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím, tak ji končím. Předpokládám, že závěrečná slova nejsou potřeba, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání. Zeptám se, zda je jiný návrh. V tom případě budeme hlasovat. Opět prosím pana ministra životního prostředí.
Tato zpráva je důležitým zdrojem informací o stavu a vývoji životního prostředí v České republice, a to včetně mezinárodního srovnání. Zpráva za rok 2013 obsahuje soubor celkem 38 klíčových indikátorů včetně jejich hodnocení. Dovolte mi jenom velmi krátce, protože ta zpráva je poměrně rozsáhlá, měli jste možnost se s ní seznámit, celkově zhodnotit, že stav životního prostředí se dle hodnocení pro rok 2013 opět mírně zlepšil a navázal tak na pozitivní trend vývoje z předchozích let. Zlepšení, a to je potřeba říct, také souvisí se snižováním negativního vlivu ekonomiky na životní prostředí v roce 2013, které bylo podpořeno mírnou ekonomickou recesí. K největšímu snížení tlaku na životní prostředí došlo právě v sektorech energetiky, zpracovatelského průmyslu a dopravy. S poklesem tlaku hlavních národohospodářských sektorů se domácnosti a doprava stávají jedním z hlavních faktorů, které stav životního prostředí negativně ovlivňují. Děkuji vám za pozornost.
Prosím pana poslance Nekla, který je zpravodajem tohoto výboru, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Otevírám obecnou rozpravu.
Vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové, já si myslím, že samozřejmě je otázka, jak nakonec ten zákon bude formulován, nicméně složení personálního výboru by mělo být věcí rozhodnutí celé vlády. To je první poznámka. Praxe je taková, že po roce fungování personálního výboru není koho vymést. Takže po roce fungování personálního výboru není proč vymetat poslance a senátory z dozorčích rad. Čili to není ten problém. Problém je, abychom zajistili kvalitní nominace odborníků, kteří budou hájit zájem státu, jak už jsem řekl ve své odpovědi na předcházející interpelaci.
Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec nemá doplňující otázku a my se tím dostáváme ke čtvrté interpelaci, kdy pan poslanec Ladislav Šincl bude pana premiéra interpelovat ve věci šance zavedení nového státního svátku Velkého pátku.
Vážený pane premiére, zítra je tzv. Velký pátek, který je součástí jednoho z nejvýznamnějších křesťanských svátků - Velikonoc. Pro nemalou část obyvatel České republiky jsou Velikonoce významným symbolem souvisejícím s křesťanskou tradicí, která je jedním z hlavních základů dějin evropské civilizace. Váhu Velikonoc Česká republika uznává díky zařazení světského Velikonočního pondělí do zákona o státních svátcích. V Dánsku a Norsku je svátkem dokonce tzv. Zelený čtvrtek. Bohužel, v té době jsem nebyl úspěšný. Ve prospěch zavedení Velkého pátku jako svátku hovoří také skutečnost, že na Velký pátek jsou oficiálně školní prázdniny, přičemž tento den je však zatím dnem pracovním. Pro rodiče tak vzniká významný, často ekonomický problém zaopatření nezletilých dětí v pracovní době. Schválení Velkého pátku jako svátku by tak umožnilo rodinám trávit více svátečního času pohromadě. Jak sám víte, zítra, na Velký pátek, nezasedá ani Poslanecká sněmovna ani poslanci nepracují a jedou domů. Nechápu, proč by poslanci měli být doma a obyčejní lidé v tento den chodit do práce. Přál bych si, aby i oni měli stejnou možnost jako poslanci. Otázka pro vás.
Myslím si, že je to skutečně teď věc diskuse, která nepochybně bude vedena na půdě parlamentu. Já osobně jsem jako poslanec v minulých letech hlasoval pro takovéto návrhy, pokud byly na stole při projednávání v Poslanecké sněmovně, a nevidím důvod, proč bych svůj názor měnil.
Děkuji, pane premiére. Pan poslanec má doplňující otázku.
Další otázka: Byli to do této expertní skupiny přizváni i pracovníci úřadu práce? Chápu, že jsou to otázky možná složitější, budu uspokojená i písemnou odpovědí.
To, co se stalo za pana ministra Drábka, to ovšem nebylo nic o výběrovém řízení. To byl výběr jiné firmy za velmi podivných a problematických okolností a ještě to bylo tak rychlé a nepromyšlené, že to dopadlo samozřejmě velice špatně. Nicméně ano, v těch expertních skupinách byli samozřejmě lidé z úřadu práce. Takže proto jsme vás nepozvali do expertní skupiny, to je pravda. A co se týče toho, kdo, proč a v jakém druhu té skupiny musí mít tu prověrku, tak to bude také odpovězeno písemně.
Vypadá to, že paní poslankyně položí ještě doplňující otázku.
Děkuji, paní ministryně, za písemnou potom odpověď. Jenom tady tohle kdybyste to mohla doplnit. Děkuji vám.
Já vám děkuji a táži se paní ministryně, zda bude reagovat. Nebude reagovat dále. Nyní tedy požádám paní poslankyni Pavlínu Nytrovou s její interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Máte slovo, paní poslankyně. Nyní požádám paní poslankyni Martu Semelovou s její interpelací na pana ministra Marcela Chládka.
Vážený pane ministře, nedávno jsme schválili novelu školského zákona, bohužel bez prováděcích právních předpisů. Nyní se tak v návaznosti na tuto novelu spustily změny značných rozměrů, konkrétně ve speciálním školství. Proti tomu protestují zástupci odborné veřejnosti s tím, že k tak závažné změně neprobíhá řádná diskuse, že bez řádné analýzy a ověřování se má zrušit něco, co funguje a co pomáhá mnoha dětem, aniž by bylo promyšleno a připraveno, co bude dál. A nyní se mají odborníci vyjádřit, a to během několika dnů, navíc vlastně k hotové věci. Není to poprvé, kdy se v tichosti mění dříve dohodnuté. Rámcový program pro základní vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací neřeší, není pro tento způsob vzdělávání koncipován a nepočítá s tímto vzděláváním. Proto byla vypracována upravená příloha LMP. A pokud ano, podle čeho a za jakých podmínek se budou tito žáci učit.
Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana ministra, aby vám odpověděl s lehkostí sobě vlastní. Máte slovo, pane ministře.
Vynasnažím se dodržet této své pověsti a dostát jí. Za druhé, že pokud takto zásadní krok se má udělat, musí projít odbornou debatou. Do toho samozřejmě se musí vyjádřit odborná veřejnost. Jsem o tom bytostně přesvědčen, že by to bylo špatně, protože by to přestalo fungovat, protože ten systém takto fungovat nemůže.
Jenom pro upřesnění. Je prostě určena žákům s lehkou mentální retardací bez jakékoliv příslušnosti. A skutečně rámcový vzdělávací plán pro základní vzdělávání bez této přílohy prostě není těmto dětem určen. Podobné obavy panují i mezi pracovníky dětských domovů určených starším dětem, a to nejen těch dětských domovů se školou, které existují, ale nesouhlasí s tím i ostatní, to znamená nesouhlasí s převedením pod MPSV a trvají na tom, aby zůstaly pod Ministerstvem školství. Chci zdůraznit, že dětský domov má tři základní funkce: výchovnou, vzdělávací a sociální, pracují zde speciální pedagogové.